Jde pouze o divadlo, které se naučili pořádat kolegové z tzv. demagogického bloku pana Kalouska a ODS, ke kterému se teď přidali Piráti. Nikdo po nás nemůže chtít, abychom jakkoliv podpořili toto prapodivné a zemi škodlivé uskupení. Proto se u návrhu schválení programu mimořádné schůze zdržíme. Nejvyšší kontrolní úřad přitom neupozorňuje jen na formální nedostatky v papírech, ale také na neúčelnost vynakládání veřejných peněz i na nedostatečnou vnitřní kontrolu. A jenom připomínám, že ta zjištění se pohybují v řádu miliard českých korun, které byly podivně či zvláštním způsobem vynakládány a bylo s nimi podivně hospodařeno. Na tato pochybení dlouhodobě vládu upozorňujeme i my v SPD. I bez mimořádné schůze jsme na toto téma upozorňovali pana premiéra i jednotlivé ministry. Každoročně se tu potýkáme s tím, že Nejvyšší kontrolní úřad něco konstatuje, ale vláda na to kašle. S tím žádná schůze tady ve Sněmovně nic neudělá. A na vině tu není jen vláda nebo ministři a úředníci. A jestliže nemám v praxi vymahatelnou osobní odpovědnost, tak chybí nějaký zásadní motiv skutečně si hlídat efektivitu. Naopak víme, že pro většinu partají, co kdy byly ve vládách, se státní správa stala dojnou krávou, z níž cucali jak straníci, tak sponzoři a napojení lobbisté. A to se hodně těžko samozřejmě těm vládním stranám mění. Členové ČSSD spolu s ODS patří také k těm málo případům, které občas soudy dotáhly do konce a alespoň nějak potrestaly. Křik chyťte zloděje je proto dnes hodně absurdní při pohledu na minulost některých stran. Řešení ovšem opravdu leží jinde než v této mimořádné schůzi. Je v nastavení systému, který nedovolí plýtvat a rozkrádat veřejné peníze. Pokud si Nejvyšší kontrolní úřad stěžuje, že jeho kontroly vlastně nemají žádný efekt, pak je třeba se bavit o tom, jak tento systém zlepšit. Pokud vám, vážení kolegové a kolegyně, záleží na zprávách NKÚ, pojďme si sednout třeba v hospodářském výboru a takovou legislativu připravme. Je to střet zájmu politiků v této Sněmovně. Dovolte mi parafrázovat. Byli jsme nuceni se obrátit na jednotlivé komisaře Evropské unie, kteří mají věc v gesci, a začalo šetření. Ohledně střetu zájmu máme české zákony a rozhodování o tom, kdo je ve střetu zájmu je v naší kompetenci. Platí to v Německu, v Polsku, na Slovensku, platí to ve Spojených státech, platí to ve Švýcarsku, v mnoha zemích. O to už se tady snažím dlouhá léta a pořád se nemůžeme dobrat k návrhu, který by odešel z Poslanecké sněmovny. Takže já vás vyzývám, pojďme to konečně projednat a pojďme pracovat. Místo toho se tady hádáte. Máme tady také návrh na zákon na zákaz propagace nenávistných ideologií. Mám na mysli hejtmany, ministry a další. Přímá hmotná odpovědnost. Ostatně, jak jsem se dočetl, to předvádějí Piráti na pražském Magistrátu. Místo odborníků politické nominanty a spolustraníky dávají do vedení městských firem. Já jsem vás chtěl opravdu na závěr vyzvat, prosím vás, ukončeme už tady to vaše neustálé vzájemné hádání a napadání se, pojďme se radši posadit a pojďme pracovat na těchto konkrétních zákonech, které lidem přidají více peněz, bezpečí a spravedlnosti.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, trpělivě jsem naslouchala od začátku schůze, kromě jenom asi dvouminutové pauzy jsem odsud nevystrčila nos, aby mi něco neuniklo. Teď ale musíte počítat s tím, že budu muset mluvit dlouho, protože jsem dlouho naslouchala, a musím tedy také dlouho reagovat. Ale já si neumím jinak vysvětlit to, že diskuse na zvláštní schůzi má tedy vlastně nahradit standardní diskusi, která má probíhat na čtvrtletním pokladním plnění státního rozpočtu. Ano, očekáváme schodek státního rozpočtu v roce 2019, protože takový rozpočet na rok 2019 schválila Poslanecká sněmovna. Ano, součástí příjmů jsou od začátku, tedy opět již podle schváleného rozpočtu, i prostředky z bývalého Fondu národního majetku. Je to naopak značně zkreslené, což Ministerstvo financí komentuje pravidelně u výsledků měsíčního pokladního plnění stejně jako již ve zmíněné čtvrtletní zprávě o plnění státního rozpočtu. V minulých letech jsme byli zvyklí, že ekonomika spíše překvapovala pozitivnějšími výsledky, v loňském roce však začala zpomalovat, popravdě o trochu rychleji, zejména v důsledku vývoje, nebo určitě zejména v důsledku vývoje Německa. Při kombinaci schváleného deficitu a rychlejšího ochlazení ekonomiky tedy opravdu nikoho nepřekvapí, že očekáváme, že letošní státní rozpočet skončí deficitem. Na druhou stranu zpomalení ekonomiky není tak dramatické, pořád se jedná o stále slušný růst a ten zaručuje, že česká ekonomika bude konvergovat k vyspělým zemím Evropské unie. Také to neznamená, že by příjmy výrazně nestačily na rozpočtované výdaje. Proto já skutečně, skutečně považuji za úsměvné, že se nyní tváříme, jako že se to přihodilo jako nějaké nenadálé překvapení. To bych si snad nemohla jako ministryně financí vůbec něco takového dovolit.
Kdybych chtěl hovořit o nesplněných slibech Andreje Babiše, tak opět nestihneme večeři. Tak opět jenom z resortu, jehož ministryně si vytáhla krátkou sirku, že aspoň jeden promluví na této schůzi. A poslední slib - a to všechno ostatní si nechám na schůzi, až tady bude Andrej Babiš. Andrej Babiš chtěl v říjnu roku 2017 v mašličkách předat budoucímu ministru financí úplně nový zákon o dani z příjmů. Touto činností pověřil svou náměstkyni paní Alenu Schillerovou. Anebo je to zase další příručka z ministerstva propagandy? Nebo nespím? Napsal Andrej Babiš a pak řekl: Co to kritizujete? Tak nevím, kolik lidí psalo tu další příručku, kterou nazvali - viděl jsem tu hezkou přední stranu - Národní investiční plán. Souhlasím s tím, že dělat po prvním kvartálu unáhlené soudy je předčasné. Nedělal jsem to ani loni, ani letos.
A jako další je přihlášen s přednostním právem pan předseda Bartošek, poté já.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Česká republika zažívá v posledních letech nebývalý růst, který nám skutečně dal šanci nadechnout se po následcích krize z let 2008 až 2013, ale zejména nám poskytl čas, abychom se dokázali přichystat na pokles, stagnaci anebo případně možnou novou krizi. A já dodám, že zvlášť v době hospodářského růstu máme dluh státu řešit velmi razantně a nikoliv pouze kosmeticky. Ve zprávě Národní rozpočtové rady v roce 2018 se píše - a teď budu používat některé její citace - že v dlouhém období výsledky simulací jednoznačně ukazují, že při současném nastavení legislativy jsou české veřejné finance dlouhodobě neudržitelné. To není kritika z mé strany, to jsem si teď nevymyslel, tady cituji oficiální dokument, který vláda přivítala jako vhodný příspěvek do diskuse. Dluh sektoru veřejných institucí byl v závěru dlouhodobé projekce označen, že explozivně poroste. A tady v tomto případě je nutné říct, že hlavní příčinou dlouhodobé neudržitelnosti českých veřejných financí je nesoulad mezi současným nastavením legislativy na straně jedné a očekávaným demografickým vývojem na straně druhé. Ukazuje se totiž, že budoucí nerovnováha důchodového systému je pro neudržitelnost veřejných financí skutečně zásadní. V současné době, a to jsem přesvědčen a to ukazují ty dané predikce, máme poslední možnost zvrátit negativní vývoj veřejných financí a udělat skutečně smysluplnou, dlouhodobě udržitelnou důchodovou reformu. Tato vláda nic nekoná a bohužel tím značně poškozuje budoucnost České republiky. Jestliže se tak nestane a nebudeme mít v dohledné době, v krátké době, důchodovou reformu, budeme čelit výhledově takovému zadlužení České republiky, které si neumíme dnes ani představit. Místo podpory sociálních služeb je zde jejich destabilizace a ohrožení tak, že koncem roku řada z nich nebude schopna poskytovat služby našim občanům, kteří je nutně potřebují. Již v současné době jsou zdravotní sestřičky, které poskytují domácí zdravotní péči, ve stávkové pohotovosti, a řešení ze strany státu, smysluplné řešení a systémové, se opět nerýsuje. Priorit nemůžete mít donekonečna jenom na základě toho, že budete furt jenom slibovat. Také se v programovém prohlášení vlády píše, že reforma státu začne vyrovnaným státním rozpočtem. Taky na to vládní koalice má většinu. Ale ten rozpočet nebyl vyrovnaný a bylo to porušení programového prohlášení vlády, které říkalo, že bude a reforma státu začne vyrovnaným státním rozpočtem. Jak jsem říkal, důchodová reforma se nekoná. A podle mě to beru jako ten největší podraz na naše děti a na naši budoucnost. Abych to trochu odlehčil, jistě všichni znáte pohádku o třech prasátkách.
A tahle situace prostě zde byla v předchozím volebním období. Toliko ke zjištění ze slovenského rejstříku konečných vlastníků. Ale my jsme získali analýzy evropských právníků ze severských zemí, které definují tuto pozici stále ve střetu se stávající legislativou České republiky z předchozího volebního období. Je tady nějak hlučno, tak já troch zvýším hlas. Já už budu pomalu pokračovat k tomu konci. My jsme se nesetkali příliš s nějakou odezvou. Tak tuto věc jsme začali řešit v sedmém měsíci roku 2018, ostatně od té doby se jí potom věnuje i paní Cretu v rámci kontroly a máme vlastně téměř rok poté před evropskými volbami a stále zde, nevím z jakého důvodu, není nějaké vyjádření třeba jiné, než šlo z ministerstev a netýkalo se evropského finančního nařízení, ale nemáme zde ani výsledky šetření Evropské komise. Já jsem se s paní Cretu sešel v Praze a oni tedy přislíbili, že výsledky z tohoto budou k dispozici v lednu. Jinak máme k tomu řadu dokumentů. Já mám tady takový štos, ten vám ani snad nemusím ukazovat. A já už budu pokračovat spíše letem světem, protože těch událostí se udála celá spousta. Takže někde od prosince od právního oddělení Evropské komise, což je těleso, které má celkový počet zaměstnanců asi 400, tak ne každý je z nich právník, ale není to nějaké právní oddělení dvou lidí, které píše ad hoc analýzy na objednávku, jak se mi zdá, že se občas děje v České republice, když někdo potřebuje zdůvodnit nějaký svůj krok. Já jsem se setkal s panem Oettingerem v Mnichově na Munich Security Conference, kde i tento termín potvrdil. Vláda má dva měsíce na to, aby se Evropské komisi k tomuto výsledku šetření vyjádřila. To nás dává časově někdy do června, července. To bylo v tom mém úvodu, to pravdu každému přejte. Tento bod nebyl zařazen. Dozvěděli jsme se tedy, že to je opět všechno nějaká kampaň.
Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 18. dubna letošního roku elektronickou poštou. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Tomáše Vymazala. Není tomu tak. Ptám se, kdo je pro. Z přítomných 128 poslanců, pro 124, proti nikdo. Přistoupíme ke stanovení pořadu 29. schůze. Pan kolega Schiller stahuje omluvu z dnešního jednání. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Připraví se pan kolega Miroslav Kalousek.
I to je výraz toho, co si vláda myslí o našich návrzích a jak podceňuje současnou vážnou situaci, které Česká republika čelí. Když jsme tuto schůzi navrhovali, tak jsem ji označil za cvičný poplach. Ale ono se děje. A věci v pořádku nejsou a Česká republika začíná mít vážné problémy.
Právě to řeší ten problém, kdy si stěžují restaurace a samoobsluhy, že před nimi stojí stánek, který nespadá do EET a konkuruje jim. To si myslím, že je akceptovatelný kompromis. Finanční úřad to stejně bude dostávat v papírové podobě, takže s tím nebude moci pracovat na úrovni nějakých analytických dat.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Chápu, že se tím ti velcí chtějí zbavovat konkurence. Takového světa se nechci dožít.
A nyní prosím paní poslankyni Věru Kovářovou.
Děkuji za slovo. A ty obchody se zavírají jasně na venkově. Co tam ovšem zaznělo, že se obchody sice zavírají, ale obraty stoupají.
Děkuji za tuto faktickou poznámku. Než pozvu dalšího řečníka, mám zde omluvenku. Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Skopečka.
Zareaguji ve třech tezích, které tu paní ministryně řekla. Pokud by paní ministryně chtěla narovnávat podnikatelské prostředí, tak ruší zbytečné regulace a zjednodušuje u nás velmi složité daně.
Další věc, která mě v této věci zaujala, byla slova paní ministryně, že my jsme ti iniciátoři a čekáme, že druhá strana teprve recipročně zareaguje na naše kroky. Pokud se mýlím, rád to vezmu zpět. Budu velice rád, když mi paní ministryně na to řekne, jestli je to v českém zájmu, když my jsme ti iniciátoři.
A připraví se paní ministryně Schillerová. Prosím.
Protože se jedná o návrh zákona, který musí tuto smlouvu předřadit, tak není samozřejmě běžně v bloku smluv, ale je v bloku zákonů, který musí takovou smlouvu provést. A opravdu je to věc, kde minimálně deset let nemáme pochybnosti o tom, na rozdíl od některých jiných států, ve kterých existovaly pochybnosti, jestli bude dodržováno, jestli máme na tom zájem, nebo ne... Akorát prostě nebyl právní nástroj, nebo nebyl vymyšlen právní nástroj, a za to jsem opravdu vděčný exekutivě, že s tím přichází, jakým způsobem takovou dohodu přivést do našeho právního řádu v účinnost. Nezáleží na velikosti obchodní výměny, pokud se bavím o zamezení dvojího zdanění.
Nyní s přednostním právem paní ministryně Alena Schillerová.
Takže dovolte, abych reagovala na některé položené dotazy. Především bych chtěla říct, nejedná se o dohodu, je to zákon. A je to v našem zájmu, já vám hned uvedu konkrétní příklady. Kdyby to v našem zájmu nebylo, tak to nepředkládáme. To je prostě úplně základní informace. Začalo to tím, že na úrovni styčných kanceláří byl podepsán nesmluvní, právně nezávazný dokument nazvaný dohoda. A vlastně na tom jsme potom postavili přípravu zákona. Ale ta reciprocita, na jejíž bázi se toto odehrává, je prostě v mezinárodním právu a tady v takovémto systému zákonů typická. Co se týče obsahu zákona, tím vás nebudu zatěžovat. Za posledních pět let nárůst vzájemné obchodní výměny je o 20 % vyšší na současných téměř 30 mld. korun. Společnost Jablotron a Koukaam - zabezpečovací technika.
Ale máte pravdu, že to, co by mohlo být povoleno příslušníkovi Vězeňské služby, nemusí být povoleno příslušníkovi Policie České republiky. Mimochodem právě toto, tuto praxi, napadl svým nálezem Ústavní soud. To byl mimo jiné i důvod, proč jsem vás žádal o uvedení příkladů. Ale jak? Existuje metodika? Soudy řešily problémy zrušeného ustanovení roky. Proč tedy Ministerstvo vnitra nebo bezpečnostní sbory s takovou metodikou nepřišly dřív? U otázky ohledně povolování zkráceného úvazku příslušníků bezpečnostních sborů jste uvedl, že se nepředpokládá - zároveň tedy nevylučuje - že bude využíván v souvislosti s jinou výdělečnou činností příslušníka bezpečnostního sboru. Respektive možné to tedy je. Pokud ano, jaká to bude mít pravidla? Uvedl jste, pane ministře, že únava podle vás není střetem zájmů. Podle mě ano, a dokonce velmi nebezpečným. Naopak to ani neznamená, že to nebude častěji. Proč tedy riskovat? Že může být příslušník unaven ze sportovního výkonu či zahradničení, kulhá. Vždyť to není pravidelná jiná výdělečná činnost povolená funkcionářem bezpečnostního sboru. Je sice pravdou, že nemají příslušníci ohlašovací povinnost, ale tím se přiznává i to, že se dnes prakticky nekontroluje, kdo co dělá za jinou výdělečnou činnost. Uvědomila si vláda, že vojáci také mají ve svém zákoně upravenou možnost jiné výdělečné činnosti? Na rozdíl od této vládou navrhované úpravy je prověřena praxí a zcela bez problémů, kdy eliminuje některá výše zmíněná rizika. Navíc na rozdíl od vojáků z povolání jsou příslušníci bezpečnostních sborů, policisté, hasiči a tak dále nasazeni v přímém výkonu služby k provádění činnosti každý den. Navíc se tímto odstraňuje navržená úprava, která by v praxi mohla vést k řadě výkladových problémů. Dále se navrhuje zpřesnit úroveň, ze které bude možné v pozici služebního funkcionáře rozhodovat o udělení výjimky. Je tedy zbytečné toto velmi nákladné řízení zavádět. Opět by se tím vytvářely nerovnosti mezi služebními poměry, které naopak Ústavní soud kritizoval. Proto by mělo důkazní břemeno spočívat na straně příslušníka, který by měl doložit, že nebude ve střetu zájmů, nebude ohrožovat důležitý zájem služby nebo dobrou pověst bezpečnostního sboru. Podle navržené úpravy by příslušný služební funkcionář odůvodňoval pouze případné odnětí souhlasu třeba na základě zjištění nových informací. Například příslušník dostane souhlas s opravováním vozidel a dodatečně se zjistí, že opravuje auto závadovým osobám. V prosinci 2018 Ministerstvo vnitra na základě tohoto nálezu navrhlo novelizaci. Na rozdíl od předchozí úpravy přímo vymezuje činnosti, které může příslušník vykonávat i bez souhlasu nadřízeného, a v případě, pokud se jedná o jinou činnost, ať již v zaměstnaneckém poměru, či o osobu samostatně výdělečně činnou, vyžaduje pro rozhodnutí služebního funkcionáře provést řízení ve věcech služebního poměru. Konec citátu. Podle mého názoru a také názoru kolegyně Černochové, není důvod, aby příslušník pobíral další plat za členství v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je stát. Příslušník vyslaný služebním funkcionářem jedná v těchto orgánech jako zástupce České republiky a je povinen prosazovat její záměry a tuto činnost vykonává příslušník ve své řádné pracovní době, za kterou již odměnu pobírá. Zajímalo by mě, a určitě nejsem jediný, jaký byl důvod této změny. Ptal jsem se samozřejmě i pana ministra, a ve své včerejší odpovědi, ty odpovědi byly přinejmenším vyhýbavé. Bohužel mi pan ministr neposkytl informace o tom, kolika příslušníků bezpečnostních sborů se toto ustanovení týká. Uvedl pouze, že se jedná o jednotky případů. Dobrá, pak se tedy ptám: Proč navíc neposkytne jména a neidentifikuje právnické osoby, z nichž tedy mimochodem některé jsou dokonce k nalezení na webu? Pokud se opravdu jedná o jednotky osob v kontrolních orgánech, proč byl problém tyto informace poskytnout, když jsem o ně žádal?
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já tady nebudu popisovat to, co jsem tady říkal v lednu, když jsme projednávali v prvém čtení tento zákon. Je to doplnění vyjmenováním z novely zákona Hospodářské komory, která by se měla podílet na vyhodnocování jednotlivých investičních pobídek a spolupracovat na konkrétních podmínkách nařízení vlády. Další dva návrhy předkládal kolega Roman Kubíček. A poslední návrh, který si osvojil hospodářský výbor, opět od Romana Kubíčka, je návrat k textu zákona o tom, jak se bude řešit případ, kdy byl příslib investiční pobídky podán, nicméně nebyly naplněny jeho cíle a kritéria, takže jakým způsobem by se to řešilo.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já tady zopakuji některé ty teze politické, které jsem tady řekl, svůj názor i názor ODS na investiční pobídky jako celek. Investiční pobídky, a ona to tady řekla i paní ministryně, jsou jenom dalším dotačním titulem. Já si to osobně nemyslím, a myslím si, že bychom se měli zamýšlet nad tím, jak redukovat právě opatření, která křiví trh. Investiční pobídky přinášejí výhodu těm, kdo pobídku obdrží, oproti těm, kteří ji nedostanou. Velké, zejména velké a zejména zahraniční firmy a korporace získávají výhody například ve formě daňových prázdnin, dotací na pracovní místo nebo dotací na pořízení majetku. Díky těmto výhodám mohou samozřejmě potom nabídnout levnější služby, výrobky anebo třeba mohou dát i vyšší mzdy a přetahovat zaměstnance v době, kdy je nedostatek kvalifikovaných pracovníků.